Vážený pane předsedo, dámy a pánové, atomový zákon, tak jak jsem se s ním seznámil, má podle mého názoru tři takové základní problematické body. Tím jsem se zabývat nechtěl. Myslím si, že tak, jak to je, to bude v pořádku. Další problematický bod zmínil kolega Zemek. Pak je zde třetí, už také zde zmíněná problematická oblast a tou je otázka ukládání radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva. Oni po těch generacích budou mít nějaký svůj způsob myšlení a nějaký přístup k uloženému materiálu a jejich úmysl my v žádném případě v budoucím čase ovlivňovat nebudeme. Budoucí generace, to jsou vždycky ty, které budou někdy v budoucnu.
Druhý okruh změn zákona o zbraních reaguje na střelbu v Uherském Brodě. Pro nejrůznější podezřelé náznaky v jeho chování již policie zahájila kroky k odnětí jeho zbrojního průkazu. Takové nástroje právě zavádí předkládaný návrh. Jde především o umožnění efektivnější kontroly držitelů zbrojních průkazů, zvyšuje se kontrolovatelnost zdravotní způsobilosti držitelů zbrojních průkazů. Navrhovaný systém by měl cíleně reagovat na zdravotní problémy držitelů zbraní. Tyto změny je nutné uvést do praxe co možná nejdříve. Jak výbor pro bezpečnost, tak výbor pro obranu přijaly své pozměňovací návrhy, ke kterým se podrobně vyjádřím později. Naprosto by to devalvovalo záměr zákonodárce právě v této věci poskytnout policii větší možnosti a pravomoci. Já si troufnu odhadnout, že by se tato praxe týkala desítek zbraní ročně. Každý takový úkon samozřejmě následně bude podroben kontrole, jestli toto opatření Policie České republiky nenadužívá.
Děkuji panu ministru vnitra Milanu Chovancovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající. Byl předložen návrh na zrušení této pravomoci, ale tento návrh v rámci výboru pro bezpečnost nebyl podpořen. A samozřejmě v takové době se mohlo stát cokoli. Je to základní kámen bezpečnosti tohoto zákona. Proto výbor pro bezpečnost schválil pozměňovací návrhy, ve kterých se tedy ponechává platnost zbrojních průkazů na stávajících deset let, kde se již nedává přímý přístup lékařů do centrálního registru zbraní. Budou mít pouze možnost se dotázat Policie České republiky, zda je dotyčná osoba držitelem zbrojního průkazu, či není. Výbor pro bezpečnost také akceptoval pozměňovací návrhy poslanců, které neměly ve stávajícím zákoně již technické opodstatnění. Výbor pro bezpečnost schválil, aby ze stávajícího zákona byla vypuštěna pravomoc vlády České republiky v případě válečného ohrožení nařídit občanům, aby odevzdali své legálně držené zbraně. Po konzultaci s ministrem vnitra i s premiérem vlády České republiky bylo konstatováno, že demokratická vláda takovéto oprávnění skutečně nepotřebuje, že se jedná o relikt z minulých dob. To se týká těch mimořádných případů zajišťování zbraní v rámci ztráty zdravotní způsobilosti. V takovém případě je oprávněn odebrat zbraň kterýkoli policista na místě.
Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Nejdříve mi dovolte, abych konstatoval omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to pana poslance Pavla Havíře, který se omlouvá dnešního dne od 20 hodin, a pan kolega Holeček mezi 15. a 17. hodinou.
Děkuji, pane předsedající. Já jenom v krátkosti vystoupím v obecné rozpravě. Mnohé bylo řečeno již v prvním čtení i na sociálním výboru, nicméně bych ráda reagovala na tuto předloženou novelu, protože v podstatě nikdo nějakým způsobem si nevšiml, že jednáme o předčasných důchodech, o předčasném odchodu do důchodu pro horníky, což samozřejmě je určitě dobrá věc. Přesto si myslím, že bychom se měli zamyslet i nad systémem výpočtu důchodu, který samozřejmě v tuto chvíli horníky zvýhodňuje oproti... S tím, že v podstatě zvýhodňujeme tuto profesi ve dvou ukazatelích. Někteří poslanci mají problém s tím, že je to nesystémové řešení, které spadá pouze na jednu profesi. Je pravda, že můj pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím, jde trošku proti tomu, s čím dneska vyrukovala sociální demokracie bez jakékoli konzultace. Nemyslím si, že je to dobře. Myslím si, že to je opravdu špatné, populistické gesto před krajskými volbami a trošku to dělá, bohužel, z takto náročné profese, jako jsou horníci, trošku zboží, jako se stali senioři při jednorázovém příspěvku. Takže já si myslím, že to není důstojné této profese.
Kdo dál se hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak.
Dovolte, abych se tedy přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který byl důvodem přestávky pro klub ODS.
Prosím, pane poslanče.
Byly přijaty pozměňovací návrhy. Ve stručnosti: Návrhy 1, 2, 3 a 4 se týkají navýšení limitů, kde se zvyšují limity. Tento výbor nepřijal žádné pozměňovací návrhy a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby sněmovní tisk 554 projednala a schválila v předloženém znění.
Zatím nevidím žádnou přihlášku. Není tomu tak. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Chcete si vzít závěrečná slova? Zahajuji další bod dnešního programu a tím je I tento bod z pověření vlády uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně připomenul obsah vládního návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V současnosti chybí obecná úprava podmínek odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob za přestupek. Podmínky odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob jsou rozptýleny asi ve dvou stovkách různých zákonů, které jsou navíc řešeny nedostatečně, přičemž mezery v této oblasti vyplňuje pouze rozhodovací praxe soudů. Tento stav je dlouhodobě kritizován. V souladu se stávajícím stavem bude fyzickým osobám odpovídat za přestupek na základě zavinění, právnická a podnikající fyzická osoba bez ohledu na zavinění s možností se odpovědnosti zprostit. Návrh zákona dále obsahuje novou úpravu promlčecí doby, jejímž uplynutím odpovědnost za přestupek zaniká. Podle návrhu bude délka promlčecí doby jeden nebo tři roky podle závažnosti přestupku. Počítá se též s vytvářením pravidelného přehledu přestupků, který pomůže vytvořit obraz o správním trestání na jednotlivých úsecích veřejné správy. Návrh zákona obsahuje i řadu dalších dílčích novinek, které zohledňují moderní trendy v oblasti správního trestání. Jedním z účelů tohoto správního trestu je informovat veřejnost o nekalých obchodních praktikách právnických nebo podnikajících fyzických osob. Především se upravuje možnost správního orgánu uložit nově omezující opatření spočívající v povinnosti pachatele přestupku, který se dopustil přestupku vykazujícího zejména znaky užití násilí v rodině nebo partnerském vztahu, podrobit se vhodnému programu pro zvládání agrese nebo násilnému chování. Děkuji za pozornost.
A já vám také děkuji, pane ministře.
Tento návrh byl přijat a s návrhem pořadu schůze byl tedy vysloven souhlas.
Ano, děkuji za slovo. Tak jak bylo avizováno, dovolím si jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a ANO 2011 vznést procedurální návrh, abychom dnes jednali a meritorně i procedurálně hlasovali o všech návrzích i po 19. hodině.
Ano, to je procedurální návrh, o kterém lze hlasovat, a já učiním tak bez rozpravy. Je zde zájem o kontrolu hlasování?
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, moc se omlouvám.
Námitka proti záznamu o hlasování. Všechny vás na žádost odhlásím. Budeme hlasovat o námitce pana poslance Grospiče. Kdo je proti? Kdo je proti? Nicméně než přistoupíme k projednávání tohoto bodu, navrhuji, abychom na žádost předsedy Senátu umožnili vystoupení paní senátorce Dagmar Terelmešové a panu senátoru Radku Sušilovi. Zahajuji hlasování. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byly rozdány do vaší pošty. Já tady vítám paní senátorku Terelmešovou.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Řeší otázku zdravotních pomůcek u zdravotně postižených. V Senátu o tom proběhla poměrně dlouhá diskuse i na výborech s tím, že to, co bylo jako připomínka, je, že v daném návrhu dochází k úpravě občanského zákoníku. Takže za sebe vás žádám o podporu senátního návrhu.
Také děkuji. Je tomu tak.
Původní návrh, jak byl ve Sněmovně předložen, stanovuje, že při rozhodování o nároku na zvláštní pomůcku, jehož příjemcem je nezletilé dítě, se nevyžaduje podle občanského zákoníku předchozí souhlas soudu. S návrhem vyslovilo souhlas Ministerstvo práce a sociálních věcí, takže rovněž doporučuji přijetí sněmovní verze.
Děkuji, paní zpravodajko.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, páni poslanci. Je nutné, aby hned na začátku zaznělo, že nejen já jako předkladatelka pozměňovacího návrhu, ale také výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu i plénum Senátu hodnotíme tuto novelu jako velmi potřebnou a je důležité za ni panu místopředsedovi Janu Bartoškovi poděkovat. Pouze pro připomenutí. Tato novela má řešit zrychlení získání kompenzační pomůcky vyšší finanční hodnoty pro postižené dítě, protože odstraňuje souhlas soudu při získávání této pomůcky.
Právě uvedené je podstatné nejen při střetu více shromáždění, ale při regulaci pochodu a jejich kolizi s jinými pochody či problémy na místě samém. To si myslím, že není potřeba obšírně zdůvodňovat. V podstatě je zde oprávnění policisty rozpustit shromáždění za striktněji vymezených podmínek oproti zástupci úřadu. O této problematice jsme již hovořili.
Otevírám obecnou rozpravu. Zatím tady jsou tři přihlášky. První je pan poslanec Martin Lank, připraví se pan kolega Plíšek a pan kolega Grospič poté.
Tyto naše návrhy vycházejí ze zkušeností, které máme z demonstrací, které pořádáme s Blokem proti islámu. Posledním impulsem byly mediální výstupy po demonstraci proti islamizaci, kterou jsme pořádali 6. února na Hradčanském náměstí v Praze. Mám na mysli to, že tato demonstrace proběhla zcela bez potyček nebo výraznějších problémů. Přesto o ní některá média evidentně zcela záměrně informovala jako o demonstraci plné bezpečnostních incidentů. Média také záměrně zkreslovala počet účastníků. Cílem našeho prvního pozměňovacího návrhu je jednou provždy ukončit spekulace o tom, jak demonstrace probíhají a kolik přišlo lidí. Navrhujeme, aby po takovýchto demonstracích vždy policie zpracovala zprávu o konaném shromáždění, která jasně popíše případné incidenty a také uvede údaj o počtu účastníků. Policie je vybavená technikou a softwarem, které jsou schopny určit počet účastníků poměrně přesně. Náš druhý pozměňovací návrh řeší problematiku neprofesionálního přístupu některých novinářů. Zejména u tak velkých demonstrací, které pořádáme s Blokem proti islámu, je třeba perfektně zvládnout organizaci a to bývá často velice náročné. Vyžaduje to mimo jiné třeba i řešit věci, jako vymezit bezpečný prostor pro novináře a jejich přenosové vozy. Svůj přenosový vůz tak zaparkovali v místě, kde organizátoři nemohli mít přehled o dění a hluk technického zařízení rušil v daném místě účastníky manifestace. Vůz navíc postavili poměrně nešťastně do jediné přístupové trasy k místu demonstrace, a tím i jediné cesty k opuštění prostoru Hradčanského náměstí. Jeden z redaktorů si pak dokonce stěžoval na napadení ze strany účastníků demonstrace a neochoty policie celou věc řešit. Abychom napříště předešli podobným nepříjemnostem, navrhujeme vložit do zákona povinnost pro média akreditovat se v dostatečném předstihu u svolavatele, aby bylo možné zajistit odpovídající ochranu a servis. Pokud se příslušné médium neakredituje a nespolupracuje s pořadateli, má si alespoň samo zajistit ochrannou službu, což je zároveň jedním z doporučení vyplývajících ze zprávy inspekce. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Martinu Lankovi. Připraví se pan kolega Grospič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Předkládaný návrh si klade za cíl ochranu důstojné připomínky událostí, které si připomínáme v určité dny státních svátků. Tady bych chtěl jenom připomenout, že shodou okolností dnes pan prezident poděkoval policistům také za zásah 17. listopadu na Albertově.
Děkuji za slovo.
Přikročíme k dalšímu bodu dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.
Tento návrh byl projednán v garančním výboru, který tento návrh schválit doporučil.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.
Vláda rozeslala tento návrh poslancům 17. února tohoto roku. Byl tedy projednáván návrh ve výboru, kde byla stejně jako u předchozí předlohy docela bohatá diskuse. Musel jsem se podívat, ať si připomenu. Výbor nakonec tento poslanecký návrh neschválil. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku.
Ta částka byla nějak koaličně domluvena, jak poznamenala paní ministryně. Samozřejmě pro vládu je to pohodlné. V okamžiku automaticky vypočteného nízkého zvýšení důchodu nemusí do Poslanecké sněmovny. Ano, ale v minulosti vlastně žádný limit stanoven nebyl.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova. Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu a táži se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu a táži se případně na závěrečná slova. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Eviduji s procedurálním návrhem pana poslance Koníčka.
Vážený pane předsedající, kontrolní výbor tento tisk ještě neprojednal.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto přednesený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám tedy další bod dnešního jednání a tím je I zde eviduji přihlášku pana poslance Koníčka s procedurálním návrhem. Prosím.
Vážený pane předsedající, i u tohoto zákona bych chtěl požádat Sněmovnu o přerušení projednávání do dokončení projednávání v kontrolním výboru.
Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 110 poslankyň a poslanců, pro návrh 102, proti žádný. Dalším bodem dnešního jednání je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi krátce zrekapitulovat smysl tohoto zákona, jehož snahou je přesněji vymezit pravidla pro hospodaření státních podniků s majetkem státu. Posiluje a zpřesňuje postavení členů dozorčích rad. Je posílena též působnost zakladatelů vůči státním podnikům, a to zejména z hlediska kontroly nakládání s finančními prostředky a hospodaření s majetkem státu. Novela současně uvádí zákon o státním podniku do souladu s novými právními předpisy. Hospodářský výbor schválil novelu zákona ve znění dvou pozměňovacích návrhů. Jedná se o posun účinnosti z 1. ledna 2016 na 1. ledna 2017, a to zejména s ohledem na současný stav jeho projednávání. Druhý pozměňovací návrh se týká formy odkazu na obecnou právní úpravu přeměn právnických osob obsaženou v občanském zákoníku. S uvedenými pozměňovacími návrhy souhlasím a doporučuji schválit návrh novely zákona ve smyslu těchto pozměňovacích návrhů přijatých hospodářským výborem. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s ohledem na uvedené si vás dovoluji požádat o podporu předložené novely zákona, a to jak na dnešním projednávání, tak i v rámci následujícího legislativního procesu ve třetím čtení.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Hospodářský výbor po projednání Ve věcech neupravených tímto zákonem se při fúzi a rozdělení podniku postupuje obdobně podle ustanovení občanského zákoníku, která upravují přeměnu právnické osoby." Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Tolik tedy usnesení.
Otevírám obecnou rozpravu. Zatím mám dvě přihlášky.
Děkuji, pane předsedo.
Je třeba říci, že bylo poukazováno především na to, že tento problém se týká i jiných odvětví, nebyl však předložen žádný pozměňovací návrh, a proto výbor nemusel o žádném hlasovat. Myslím si, že toto pro úvod druhého čtení stačí.
Shrňme si situaci. Projednaly to výbory. V pořádku. Máme nějaká stanoviska. Není to naše vina. My jsme to nedali do systému až dnes. Děkuji vám. Já bych chtěl navrhnout zařazení dvou bodů. Měli jsme neúspěšnou mimořádnou schůzi v neveřejném režimu, kdy vládní představitelé nevyužili této příležitosti, aby informovali Sněmovnu o tom, co se dělalo při této výměně. Pak proběhla podle našich zástupců tragikomická jednání výboru pro obranu a komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, kde pan ministr obrany jako obvykle mlžil. Okolnosti jsou podle mě natolik skandální, že je potřeba, aby se tím Poslanecká sněmovna zabývala. To není výrok někoho z opozice. To je návrh jednoho bodu. Navrhuji alternativně, aby ten bod byl zařazen zítra jako první odpoledne. Pokud to nebude přijato, tak alternativně příští úterý jako druhý bod odpoledne, případně příští středu jako třetí bod odpoledne.
Zeptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v této věci. Není tomu tak.